Já jsem se nedozvěděl v odpovědi na svou interpelaci, kde jsem pokládal celkem sedm otázek, tak jsem se nedozvěděl ten důvod, proč to nestačilo udělat čestným prohlášením, které bylo součástí žádosti. Proč ministerstvo, pane ministře, striktně vyžadovalo potvrzení o uzavření školských zařízení, když byly zavřeny všechny.
Ministerstvo průmyslu a obchodu zpracovávalo řádově skoro deset různých výzev. Byli jsme v bezprecedentní době. Tak jsme to natáhli na sebe. A nevnímám to jako něco, co by nějakým způsobem ohrozilo či neohrozilo to čerpání. My jim to nevyčítáme, ale byly tam chyby v DIČ, v IČO, dohledávali jsme to. To je to, co to zdržovalo. Takže ano, možná v tom březnu, dubnu, kdy jsme se to všichni trochu učili, tak to trvalo o něco déle.
Nicméně stále s vámi nesouhlasím v jedné věci. Mnozí třeba neměli takovouhle rezervu.
Nevím, proč to kritizujete, když to je každý týden.
Vážený pane premiére, při nouzovém stavu na jaře tohoto roku jste v televizi opakovaně vyzýval objednavatele i dopravce, aby neredukovali počty spojů, aby nedocházelo ke shlukování obyvatel. Bylo však jasné, že dojde ke značnému úbytku cestujících, a tím pádem k radikálnímu propadu příjmů z prodeje jízdného. Vážený pane premiére, mám tři otázky. Nebylo by dobře, aby se vláda dohodla, co vlastně chce? Škrtat spoje, nebo neškrtat spoje? Děkuji za odpověď.
Pan předseda vlády bude odpovídat. Prosím, pane premiére, máte slovo.
Budeme pečlivě sledovat vývoj další situace a bude pro nás vždy důležité, aby mezi každými dvěma místy dálkové dopravy se cestující veřejnou dopravou dostal. Já bych jenom znovu zopakoval, že kraje tento rok dostanou 260 mld. Takže všichni dostali. Já chápu, že pro vás je to stále málo, ale tohle nedělala nikdy žádná vláda. Nikdy. I to RUD za minulé vlády jsme vylepšili, i pro kraje, i pro obce.
Vážený pane premiére, děkuji za odpověď. Řekl jste, že doprava je v samostatné působnosti krajů a potažmo obcí.

To znamená, toto všechno bude posuzováno.
Tak já vám děkuji.
Děkuji za slovo. Ministerstvo vnitra mělo finální návrh pro připomínkování autorizovaných v říjnu minulého roku, 19. listopadu bylo ukončeno připomínkové řízení. Obsahuje totiž mechanismy, které se mohou efektivně používat pro zajištění demokratických voleb v dobách koronavirové pandemie bez zbytečného ohrožení zdraví a životů. Patří mezi ně například elektronické seznamy voličů nebo korespondenční hlasování, které se úspěšně používá v zahraničí a k jehož přijetí se vláda zavázala v programovém prohlášení. Ministerstvo vnitra předvedlo, že dokáže v řádu týdnů flexibilně připravit a prosadit jednorázový volební zákon, byť se k němu objevily výhrady, které budou v následujících dnech řešit soudy. I v tomto kontextu je doba, po kterou se nic neděje, u zákona o správě voleb zjevně nepřiměřená. Rád bych se vás tedy zeptal, zda má vláda nadále v úmyslu tento zákon předložit a projednat v tomto volebním období a kdy k předložení do Sněmovny dojde.
Já vám také děkuji. Dalším v pořadí je pan poslanec Jan Čižinský s interpelací na pana ministra zdravotnictví Romana Prymulu ve věci omezení pro nesezdané páry.
Vážený pane ministře, s odstupem tří týdnů se na vás znovu obracím kvůli cestovním omezením, kterým čelí nesezdaní partneři. Z toho bylo dovozováno, že tato výjimka se nevztahuje na jakákoliv rodinná setkání. Mám za to, že jde o chybnou interpretaci dokumentu jako celku. Ve skutečnosti je to tak, že uvedené doporučení ve svém bodě pět nejprve zcela jasně říká, že rodinní příslušníci, což zahrnuje i nesezdané partnery, by měli být od cestovních omezení osvobozeni bez ohledu na účel cesty. Já to mám tady vytištěné a podtržené. A to se týká jak rodinných příslušníků občanů Unie, tak rodinných příslušníků rezidentů ze třetích zemí. A právě v této příloze dvě a nikde jinde v celém dokumentu se mluví o naléhavých rodinných důvodech. Pane ministře, odpověď na mou minulou interpelaci jste zakončil příslibem, že se pokusíte v této věci něco udělat. Při všem respektu k množství a naléhavosti problémů, které v těchto dnech musíte řešit vy i vaši podřízení, se vás tedy chci po třech týdnech zdvořile zeptat, co jste v té věci udělal, případně plánujete udělat.

Bohužel však vás musím požádat o trpělivost. Veškeré síly expertů Ministerstva zdravotnictví jsou v tuto chvíli napjaty s ohledem na aktuální situaci.

Děkuji.
Takže jsou tady peníze, ano. Nedávno byla videokonference, byli tam všichni hejtmani za Moravskoslezský, Karlovarský a Ústecký kraj. Tam lžou od rána do večera o Babišovi. Tak takovýhle hlupáci tam pracujou. Od rána do večera jenom lži. To je Seznam Zprávy!
Děkuji za dodržení času. A budeme pokračovat. Prosím o klid Sněmovnu.
Původním podkladem pro tento návrh měl být sběr projektů z jednotlivých krajů, které také v průběhu léta své návrhy zasílaly. Chci se vás proto zeptat, zda vláda v rámci využití prostředků tohoto programu zohlednila potřeby krajů, nebo se jimi nezabývala.
Všechny zásadní připomínky byly zohledněny. Konečná částka je oproti původnímu návrhu, který projednávala vláda, asi o 20 % nižší. Co se týče dalších aktivit, které byly nebo budou z návrhu podpory nakonec vyřazeny, bude možné je čerpat z jiných zdrojů, jako například IROP v dalším programovém období nebo v rámci národního plánu obnovy, který se aktuálně připravuje. A je to infrastruktura pro sportovce. Takže co se týče aktivity cyklodoprava, ta byla původně zahrnuta jen z důvodu nutnosti vyčlenit 25 % alokace na klimatický cíl. Navíc je nutné zmínit, že s dalším financováním kyberbezpečnosti počítá i plán obnovy. Je stanovena dle současných pravidel IROP.
Já děkuji panu premiérovi za ta čísla, co nám dal. To je sice pěkné, to bych si také asi dokázal vyhledat, ale já jsem se ptal, jestli byly zohledněné požadavky krajů nebo projekty krajů. Jelikož kraje nebyly součástí mezirezortu. To je to, co mě zajímá.
Děkuji za doplňující otázku.
Takže kraje dostaly 23 mld. navíc tento rok. A samozřejmě dostávají hlavně na dvojky, trojky a další věci. To jsou všechno zařízení, která nepatří státu.
Takže to je nejužší místo a tady chceme něco udělat.
Tak děkuji. Další v pořadí je pan poslanec Jan Lipavský s interpelací na pana ministra Karla Havlíčka ve věci Rusko nesmí stavět jádro.
Vážený pane předsedající, děkuji. Závěry bezpečnostní komunity, a teď mluvím obecně, když se podíváte na to, co zaznívá ve veřejném prostoru, jsou zcela jasné. Takže já se vás ptám, jestli to učiníte a jestli vydáte ten pokyn, že Rusko nemá být přizváno do toho tendru.
A poprosím pana ministra o odpověď.
Dobrý den ještě jednou. Děkuji za dotaz. Pochopitelně jádro je obrovské téma. Co se týká parametrů, které budou rozhodovat ohledně toho, kdo bude dodávat vlastní projekt, tak ty budou v každém případě bezpečnostní, a to tedy jak bezpečnostní ve smyslu technologie, tak ve smyslu geopolitickém. Co se týká bezpečnostních požadavků, na které jste narážel, tak zde pro zajištění bezpečnostních zájmů státu bylo přijato zvláštní usnesení vlády, které zahrnuje specifické mechanismy včetně spolupráce jednoznačně tedy s bezpečnostními složkami. Stát má možnost kdykoliv do toho procesu vstoupit. To znamená do procesu výběru dodavatele. Jedeme podle jízdního řádu, který byl nastaven už někdy minulý rok, a dodržujeme ho. Vyřazovat někoho dopředu v tuto chvíli technicky není možné, pokud nevíme, kdo se přihlásí do toho tendru. Teprve v momentě, kdy se rozjede to vlastní výběrové řízení a skutečně se začnou hlásit faktičtí dodavatelé, potenciální dodavatelé, což bude známo v průběhu příštího roku, v tu chvíli bude mít stát vlastně první příležitost do toho nějakým způsobem vstoupit. My se domníváme, že je dobré nechat soutěžit, to znamená nevystavovat se potenciálním rizikům, prostě vyřazovat někoho ještě předtím, než dá konkrétní nabídku, a poté aby probíhaly různé soudy. A je třeba objektivně říct, že to konkurenční prostředí není velké a těch potenciálních dodavatelů může být skutečně v řádu nízkých jednotek, protože také se musí přihlédnout k tomu, jaký tam budeme potřebovat výkon.
Pan poslanec má zájem o doplňující otázku.
Děkuji za slovo. Děkuji za odpověď. Podívejme se na veřejné zakázky, které podle této výjimky probíhají na obraně. Takže tuto argumentaci bohužel musím odmítnout.
Ale pak bychom popřeli vůbec ty bezpečnostní požadavky, které musí vstoupit do té hry. Aby to bylo transparentní, aby to bylo maximálně objektivní, tak právě proto se zadalo to, aby naše složky připravily bezpečnostní požadavky. Tyto bezpečnostní požadavky jsou připravené, jsou hotové. A znovu opakuji, ČEZ se jimi musí řídit. Já myslím, že to je úplně jasná, zřetelná odpověď. A je to nejčistší možná varianta, která vlastně je. Jinak bychom nemuseli mít v rukou vůbec nic a mohli jsme de facto dopředu cokoliv rozhodovat a to si myslím, že by nebylo fér, to si myslím, že by nebylo správné, protože musí rozhodnout skutečně jasné ekonomické, bezpečnostní, technologické požadavky. Je to férová jasná cesta, která je absolutně transparentní. A znovu opakuji, musí být bezpečnostní požadavky státu. To znamená, nikoho to neohrožuje, zbytečně bychom v tuhle chvíli investovali peníze, které by mohly poté být alokovány v něčem, co by dokonce mohlo být nad touto hodnotou, což by bylo velmi pravděpodobné. Je pravda, že v jednu chvíli byla ropa na nižších úrovních, bylo to skutečně krátce. Ale to, co je podstatné, je třeba říci i to, že v dané chvíli Správa hmotných rezerv jede v naprosto mimořádném režimu, investujeme další miliardy korun do ochranných pomůcek.
Dobrý den, pane ministře, dobrý den, kolegyně a kolegové. Nebyla to žádná krátká doba, kdy byl pokles ropy. Bylo to několik týdnů, několik měsíců v tom nejlepším období. A i kdyby se potom v budoucnu zjistilo, že se dá ropa prodat, že ji nepotřebujeme, tak určitě díky růstu ceny ropy by to bylo ekonomicky efektivní.
Ale i kdybych vzal v úvahu ten nejoptimističtější scénář, který je, a ušetřili bychom řádově 600 milionů korun, tak by nás to zase dalších 500 milionů korun stálo. Dneska tu ropu nepotřebujeme, ty tři dny v tom nehrají žádnou roli, máme to takto celou dobu.
Děkuji za slovo.
Není to otázka toho, že to tam nezbytně nutně musí být. Jenom se nám to zdá v tuto chvíli zbytečné, není to nezbytně nutné ani pro bezpečnost České republiky, ani zachování nějaké kontinuity výroby čehokoliv jiného.
Děkuji za slovo. Dobrý den, pane ministře. A jistě dobře víte, že plánování a příprava na krize musí probíhat tak, že se vždy počítá s tím nejhorším scénářem. Děkuji za pozornost.
Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vaším prostřednictvím ke kolegovi Lipavskému. Kdyby si nastudoval krizové plánování, věděl by, že krizové plány se dělají na přijatelné riziko, ne na maximální riziko.
Ten virus je velmi komplikovaný a nese řadu sekvencí, které jsou zbytné. To znamená, kdyby je tam někdo chtěl uměle inkorporovat, tak by si přidělával obrovské penzum práce, které v podstatě nebylo nutné. Nepříjemnější virus tady ještě nebyl.
Další v pořadí je paní poslankyně Olga Richterová s interpelací na pana ministra zdravotnictví Romana Prymulu ve věci návratu zdravotníků.
Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, já bych se ráda optala na zcela praktické věci související s tím, kde vzít nové zdravotníky. Protože jsem zaznamenala lákání zdravotníků ze zahraničí. A na nás třeba i jako na Piráty se obracejí lidé s tím, že jsou na mateřské, na rodičovské, mají třeba i tu specializaci, protože to je taky velmi důležité, ale současné podmínky by pro ně nebyly výhodné. Jít teď tak, jak to funguje, jak to běží, pracovat na nějaký malý úvazek do nemocnice, když máte doma malé dítě a berete rodičovský příspěvek, by znamenalo pokles finančního příjmu pro ty rodiny, protože by to utratily za hlídání a za další zvýšené náklady. Stejně aby to bylo třeba možné zahrnout do specializačního vzdělávání, což nejde, pokud by měli jenom smlouvy na DPP. A stejně tak aby do toho byli zahrnuti zdravotníci, kteří jsou u jiných zaměstnavatelů. Tak jestli uvažujete o nějakém metodickém řešení těchto dvou situací.

A pak to jsou i lékaři, kteří vykonávají jinou činnost.

A já bych byl pro to, abychom o tom uvažovali i z hlediska nějaké legislativní iniciativy, aby ta matka na mateřské dovolené měla povoleno do určitého penza vykonávat tu praxi a aby za to byla honorována. Logicky to znamená, aby třeba jeden až dva dny v týdnu mohla pracovat a mohla se nejen vzdělávat, ale samozřejmě mohla si udržovat odbornou erudici, což potřebujeme zejména v době, kdy těch zdravotníků je málo.
Ale vy jste, pane ministře, zmínil ještě dobrovolníky. A to je další problém, se kterým se na mě obracejí tentokrát spíš sociální zařízení, kde taky už chybí personál, včetně toho zdravotního. A vlastně je nemožné, aby dobrovolníci vykonávali odborné práce. Tak bych na vás apelovala, zda byste se i vy na vládě mohl o tomhle s panem ministrem pobavit.
Dám slovo panu ministrovi a poprosím, jestli se můžeme trošku ztišit. Děkuji.
A ono nakrásně, když vezmeme medika, který je třeba ze třetího, čtvrtého ročníku, tak to není sestra. Medik ze čtvrtého ročníku je v podstatě stále pouze sanitář.
My kraje podporujeme bez ohledu na to, z jaké politické strany je hejtman. Takže kraje určitě podporu státu mají obrovskou.
Děkuji za dodržení času k doplňující odpovědi.
Pane premiére, já pokládám dlouhodobě komunikaci vlády za naprosto strašnou. Už na to půl roku upozorňuji. Na každé tiskové konferenci vždycky řeknete "my to zlepšíme", nový ministr řekne "my to zlepšíme", ale je to pořád stabilní, ale stabilně špatné. Ze samé zoufalosti jsem se rozhodl ta opatření komunikovat sám na Instagramu. Už to sleduje 700 tisíc lidí. Ale to samo nestačí a stačit nemůže. Hlavní úlohu v tom musí hrát vláda. Jak vláda ta opatření komunikuje? Schválí nějaké usnesení a takhle ho dá na web. Dovolím si pár příkladů. Vezměte si, že máte vinotéku na malém městě. Je zakázán maloobchodní prodej s výjimkou potravin. A teď co? Je víno potravina, není potravina? Protože těch vinoték je šest tisíc. Další příklad. Fotografové. Můžou mít otevřeno, nemůžou mít otevřeno? Když je povinnost nosit roušky v zastavěném území obce, tak co takový park na sídlišti třeba? Nebo je výjimka na nošení roušek při sportu. Konkrétní příklady z běžného života. Žádný právnický složitý text. A usnadníte tak život našim občanům.
Pane poslanče, skončil čas pro položení otázky. Pan předseda vlády je připraven odpovídat. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Pane poslanče, já jsem viděl váš Instagram a je to úžasné. Ale mám v neděli ten pořad, kdy se snažím komunikovat nějakým způsobem. A za to jsem byl kritizován. Chápu vaši kritiku. To na jaře nebylo. Musíme přijímat ta opatření jako vláda podle zákonů, takže dělají to právníci. Jsou tam jasná krátká sdělení.
Pane premiére, moje otázka stála jinak.